A historické zkušenosti již z poloviny 19. století ukazují, že tomu tak není. Je to poznatek spojovaný s anglickým technikem a fyzikem Jevonsem jako Jevonsův paradox. Čili pozor na to. Cesty do pekel dlážděné dobrými úmysly. Jak je tomu s bezemisností obnovitelných zdrojů. Ty jsou jako kánon, jako jakési dogma, označované, že jsou bezemisní obnovitelné zdroje. Větrné elektrárny. Jak je to tedy s větrnými elektrárnami a jejich bezemisností? Fouká vítr, roztáčí turbínu. Co kdybychom si řekli, že nahradíme těmito elektrárnami roční produkci Temelína? Na Temelínskou elektrárnu se spotřebovalo 25 tis. tun oceli a 300 tis. tun betonu. Řekněme tedy dobře, dejme je na střechy domů. To je rozumná věc a s tím já souhlasím. Já se ještě vrátím k tomu občanovi, který si zřídí ty solární panely a který si zřídí to chytré zařízení na akumulování a na distribuci. On samozřejmě čeká, že když nebude nějaký čas svítit slunce a vybije se mu ta baterie, že využije dodávku z nějaké centrální sítě, kde běží nějaká velká elektrárna, která mu ten jeho okamžitý výpadek nahradí. Náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou popisovány různými parametry. Jeden z nich je tzv. srovnávací náklad na energii, levelized cost of electricity. Poměr mezi celkovými náklady na zdroj, investice a provoz děleno množstvím vyrobeným za dobu životnosti té elektrárny, toho zdroje, tak tady máme takovéhle údaje. Takže ostatní infrastruktura patří skutečně do rukou obcí, případně právnických osob, které si ty obce zřídily. To, že si starostové a zastupitelstva městská a obecní najímají soukromé provozovatele, to je druhá věc. Jinak samozřejmě tam, kde se ty obce uchýlily k tomu, aby si ty soustavy spravovaly samy, tak se bohužel prokazuje, že ta obec není schopna to dělat tak, aby to bylo efektivní.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji. Návrh KDU-ČSL pod sněmovním tiskem 526 je skutečně, řekl bych, velmi zdravě konzervativní a střídmý. Na druhou stranu není pravdou to, a to bych si mu dovolil oponovat, že by nepřinášel vůbec nic nového. Ten návrh, který jsme předložili po dlouhé debatě a diskuzi, tak v té střídmosti skutečně přináší pět nových slov, a to jsou ta slova, že v článku 7 doplňujeme zejména vodní zdroje a půdu. A to neznamená, že by se tím pádem, pokud by tato změna Ústavy byla přijata, že by se nic nezměnilo. Já myslím, že nikdo z nás tady nepopírá to, a nakonec o tom svědčí ta dnešní schůze, od rána se tady bavíme o ochraně vody, bavíme se o ochraně půdy. Náš návrh nehovoří jenom o vodních zdrojích, ale hovoří i o půdě, protože pro nás obě dvě tyto hodnoty v poslední době jsou skutečně, řekl bych, ve výrazném ohrožení. Čili tam byly uvedeny pouze obecně ty přírodní zdroje. Já myslím, že to jsou přesně ty příklady, kde vidíme, že to deklarování veřejného zájmu na ochraně vody, vodních zdrojů a půdy je skutečně věc zásadní, a v tomto smyslu bych požádal i o podporu tohoto sněmovního tisku. Jsou to věci, které jsou k diskuzi, a nakonec už to tady zaznívalo z úst předchůdců - pojďme o tom návrhu na ústavní ochranu vody, vodních zdrojů a půdy debatovat dál. Já jsem uvítal to, že pan ministr Toman vytvořil ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí tu pracovní komisi, tu platformu. Já tedy kriticky trošku říkám, že když se před rokem objevily všechny tři návrhy zde na půdě Sněmovny, tak vláda zbystřila, zastříhala ušima a pan ministr Toman vytvořil komisi s tím, že vláda připraví svůj, tak jak to - já to beru, to tak prostě je, že připraví lepší návrh. Je rok za námi a ten vládní tisk tady pořád není. To si myslím, že je možná ku škodě věci. Ale když se vrátím k tomu tisku 526, skutečně vytváříme tady ústavní mantinely. Ústavní mantinely. Nejsme žádným způsobem nějak razantní. A za poslanecký klub KDU-ČSL bych chtěl podpořit návrh pana předsedy Kováčika.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Žádný jiný návrh nevidím. Poprosím přicházející poslance, aby se registrovali svými kartami. A v tuto chvíli nechám hlasovat o ověřovatelích zápisů - pana poslance Jaroslava Holíka a Leo Luzara. Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno 91 poslankyň a poslanců, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 51. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Holíka a pana poslance Leo Luzara. S hlasovací kartou číslo 17 bude hlasovat pan poslanec Holomčík. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 51. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Mám tady dvě přihlášky s přednostním právem s žádostí o vystoupení před schválením pořadu dnešní schůze. Třetí bude pan poslanec Jurečka. Přečtu ještě další dvě omluvy. Pan poslanec David Pražák se omlouvá dnes mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání ve volebním kraji a pan ministr obrany Lubomír Metnar se omlouvá dnes z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci rezortu Ministerstva vnitra (?). Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve fázi před schválením pořadu této schůze. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Abych tady co možná stručně a snad i přesvědčivě vysvětlil, co nás vedlo k tomu, abychom tuto schůzi navrhli svolat, a proč je tak důležité, aby proběhla.
Pane poslanče, já vás přeruším. Já vás přeruším, protože vás neslyším. Já bych poprosil všechny poslance, kteří nechtějí se účastnit tohoto jednání v jednacím sále, ať jdou do předsálí a tam pokračují ve svých rozhovorech, ať v tomto jednacím sále máme klidnou a důstojnou atmosféru a můžeme se posunout z místa. Já si myslím, že bod, který máme projednávat, je docela vážný a zaslouží si naši pozornost.
Skutečně podzemní voda je zasažena zvláště pesticidy a z této skupiny herbicidy těch, které se používají primárně na kukuřici a řepku. Ale není to jenom o vodě, je to samozřejmě i o půdě. Taková škoda je odhadnuta tím, že z České republiky ročně odejde působením eroze až 22 mil. tun ornice.
Já také děkuji. Paní poslankyně Pekarová se omlouvá dnes mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů. Nyní se mi hlásil pan předseda Kováčik, ale v rozpravě, předpokládám. Prosím, pane poslanče, máte slovo s přednostním právem.
Nepřeháním, je to tak. To ale nechci říkat.
Děkuji za ten návrh.
Nebojte se, přihlásím se včas.
Pan poslanec Munzar se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se paní poslankyně Jarošová.
Jak už zde bylo připomínáno, dnešní parlamentní debata na téma změny klimatu byla otevřena na základě požadavků a demonstrací studentů. Rozumím obavám mladých lidí z budoucnosti. Jde o jejich životní perspektivu. Přiznávám ale, že by mi připadalo být trošku smysluplnější a možná důležitější jít za nimi do škol a bavit se přímo s mladými lidmi o tom, co se v reakci na změny klimatu dělo, co se dělá a co je ještě potřeba i podle nich udělat. Protože my bychom měli mluvit o za prvé závazcích České republiky vůči řešení klimatické změny, jak to připomíná i navrhované usnesení, a za druhé bychom neměli zapomenout na souvislost řešení klimatické změny s podmínkou udržitelného rozvoje. Tehdejší premiér Sobotka v prosinci 2017 před podpisem dohody přímo v Paříži uvedl - a teď cituji: Změna klimatu ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu. Má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinovou bezpečnost a je jednou z příčin migrace. Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národního rozvojového plánu. Je zřejmé, že tyto kroky si vyžádají nemalé finanční zdroje, technologickou podporu i posílení kapacit. Musíme si však uvědomit, že jde o investice do naší budoucnosti. O dokumentech, které poté byly přijaty, ať už to bylo v roce 2015, nebo 2017, jsem už mluvila ráno. Upozorňuji, že řešení dopadů klimatické změny není jen v oblasti emisí, ale je v oblasti společenské, hospodářské i ekologické. To předpokládá soudržnou společnost, spolupráci nejenom na úrovni národního státu, ale celé Evropy, kontinentu i globální. Tak to formulovala i Rada Evropy v memorandu, kterým se přihlásila k podpoře cílů tisíciletí Organizace spojených národů. Životní prostředí nelze uzavřít státní hranicí, i kdyby na ní byl sebevyšší a sebesilnější plot. Nevyřeší to neviditelná ruka trhu. Životní prostředí si nikdo sám pro sebe nemůže koupit. To je bytostně sociálně demokratické téma a řešení. Vladimír Špidla upozornil, že jestli chce Sněmovna opravdu toto téma řešit, pak se musí zabývat zejména těmito body: to je energetickou efektivitou, je otázka například, proč máme 130 % energie na jednotku HDP proti Německu; oběhovým hospodářstvím a materiálovou náročností, kvalitou půdy a krajinným plánováním. To pro ty, kteří se tím zabývají, samozřejmě není nic nového. Ale je potřeba to pořád v této struktuře vnímat. Myslím si, že o tom mluvíme málo a ta podpora by tam měla být masivnější. Dámy a pánové, postupně se zabývat těmito body si musíme uložit jako úkol sami pro sebe. Vítám proto usnesení paní kolegyně poslankyně Balcarové. Chápu ale, že některé body tohoto usnesení mohou být pro některé nepřekročitelné. Byla by ale opravdu škoda s vaničkou vylít i dítě, a proto navrhuji, abychom toto navržené usnesení hlasovali po jednotlivých bodech. Před rokem jsem měla také návrh usnesení, ale věci se posunuly, nebudu tedy žádný návrh usnesení k tomuto projednávanému bodu navrhovat. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, varuji skutečně před podceněním podmínek pro zvládnutí klimatické změny a představou, že klimatickou změnu můžeme zvládnout sami jako jednotlivý stát. Sociálně rozdělená společnost ztrácí schopnost spolupráce. Nemůže proto zvládnout osudovou výzvu, kterou před nás klimatická změna staví. To reflektují i cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. A děkuji za to, děkuji i vám všem ve Sněmovně, že tomuto tématu věnujete svoji pozornost.
Následně byly svolány další tři kulaté stoly, kde byly tyto cíle specifikovány. Do návrhu textu ústavního zákona byly vymezovány hlavní cíle budoucí právní úpravy. A z těch proběhlých diskusí a debat vyplynulo, že všichni vnímáme důležitost ochrany vody jako jedinečného přírodního zdroje. Proto bych pak požádal, že požádáme o společné projednání textu předtím, než to bude předloženo. Já jenom chci říct, co tam je hlavním principem ústavního zákona. Stěžejním bodem je výsostný veřejný zájem na ochraně vodních zdrojů pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
Já vám děkuji, pane ministře. Jsou tady tři faktické poznámky.
Paní a pánové, nyní nadchází ta chvíle, dovoluji si navrhnout přerušení projednávání bodů 5, 6 a 7 do doby, dokud nebude předložen vládní návrh, a aby bylo jasno, že nejde o pouhé snahy odstrčit tu tematiku někam do neurčita, tak já osobně bych teď navrhl přerušit projednávání těchto bodů do 15. září tohoto roku.
Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak já o něm nechám bezprostředně hlasovat. Návrh byl přijat. Informace vlády o ochraně klimatu Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 27. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, kde o slovo se přihlásili poslanci Zahradník, Kopřiva, Balcarová, Gajdůšková.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Musím říct, že to byla jiná epocha historická. Tehdy hlavním hybatelem událostí byly dětské demonstrace sdružení Fridays for Future, které se často konaly na Malostranském náměstí před budovou Sněmovny. Hlavním mluvčím a předmětem zájmu světových médií a světových politiků byla jistá mladá dívka jménem Greta Thunbergová. Tenkrát se nám ta informace v nějaké podobě dostala. Děkuji, pane předsedající.
Já jsem na zřizování nových lidských práv velmi opatrný, pokládám rozsah, který máme v Listině, za dostatečný. Zásobování pitnou vodnou zajišťují obce na neziskovém základě. Všechny ty teze - jsou ve správě státu... Prostě myslím, že jsou tam naprosté nedomyšlenosti, že samo deklarování práva na pitnou vodu pro každého bez jakéhokoli omezení je velmi sporné. Znamená to, že když mi vyschne studna u domu, že mám právo požádat stát, aby tam dojel s cisternou a dolil mi ji? V tom případě ho pokládám za zbytný. A poslední návrh je návrh komunistický, který opět nevybočuje z tradice této strany, protože říká - všechno znárodnit. Nevím, jestli to opravdu komunisté takto zamýšleli, ale tento návrh samozřejmě pokládám za nejspornější a nejproblematičtější a jsem zvědav, jestli by státní rozpočet měl někdy na to vyplatit ty náhrady, které by se za to musely vyplácet. To pokládám také za zcela nemyslitelné.
Děkuji. Ty návrhy jsem zaznamenal. Jsou zde opět omluvy.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tady v té rozpravě už zaznělo mnoho argumentů. Já bych chtěl zmínit tři věci v souvislosti s tématem ústavní ochrany vody. Já jsem strašně rád za to, že se o tom bavíme, je to velmi důležité téma, ale podle mě, podle té logiky, tak jak bychom měli přistupovat k řešení problému, tak bychom se měli podívat v prvé řadě na to, jak v tento okamžik jsou dodržovány zákony, které už máme. Další věc, někdy od dubna nebo května 2018 volám po nějaké forenzní analýze kůrovcové kalamity. Tomu rozumím. ČIŽP jasně řekla, že docházelo. A třetí věc, kterou chci říct, a tady se v podstatě připojím k tomu, co říkal pan kolega Benda.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přečtu omluvu. Dnes se omlouvá pan poslanec Lubomír Španěl mezi 16.00 a 19.00 do konce jednání z důvodu jednání.
Já vím, že velmi často se posuzují jednotlivé kroky délkou volebního období, případně jak blízko jsou volby. Sedm let jsme promarnili. A máme shodu v České republice. Aspoň ne s námi. Ale protože chodím na ten vládní výbor, tak jsem vlastně nezaznamenal nějaký odpor ke krokům, které připravuje vláda k tomu projektu. Nezaznamenal. A chodí tam zástupci všech sněmovních stran. Ale jestli to prošvihneme teď? Druhá a poslední šance, kde se bude hlasovat jednomyslně?
Pardon. Pan ministr měl závěrečné slovo.
Děkuji za slovo.
V tuto chvíli nevidím nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předám písemně.
Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych vyslyšela výzvu, kterou i vítám, paní poslankyně Gajdůškové, abychom hlasovali usnesení po bodech.
Já jsem to chtěl zopakovat, že budeme hlasovat návrh usnesení paní poslankyně Balcarové po bodech a pak budeme hlasovat samostatně usnesení pana poslance Farského a pana poslance Třešňáka. Budeme hlasovat o čtvrtém bodu pana poslance Třešňáka. Pokud projde, tak je to ukončené. Takže páté usnesení paní Balcarové. Takže já to úplně shrnu, ať to úplně nekomplikujeme. Tím pádem je to jednoduché. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.
Jenom podotýkám, že se jedná o společný evropský cíl. "Za třetí, aby maximálně využila příležitosti, které nabízí Zelená dohoda pro Evropu, obzvláště Fond pro spravedlivou transformaci, které jsou určeny pro sociálně spravedlivý přechod závislých na silně znečišťující ekonomice k udržitelnému hospodářství;"
Další návrh prosím.
Když vám ji někdo vybydlí, tak vy to nevidíte první rok, ani druhý rok, ani třetí rok. A to je nástroj, který tomu má pomoct. Zlepšuje se to. A musím říct, že se zlepšuje mnohdy i přístup zemědělců, se kterými se o tomto bavíme. Oni uznávají tu potřebu dlouhodobého hospodaření, vidí to, že krajina se mění, trpí a je potřeba k ní přistupovat co možná nejlepším způsobem. Takže ta spolupráce na lokální úrovni funguje. A je to i téma, které tady visí na našem programu už od loňského jara, a to je otázka klimatu. Prostě klima se mění a my na to musíme reagovat. Jak se na to připravit, aby ty následky, které to přináší, byly co nejmenší pro nás pro všechny.
Já vám také děkuji. S hlasovací kartou číslo 21 bude hlasovat paní poslankyně Valachová. Omluva paní ministryně Kláry Dostálové dnes od 10.30 do konce jednání z pracovních důvodů.
S tématem hospodaření a klimaticky odolné krajiny Piráti kandidovali i do poslaneckých voleb v roce 2017 a za tu dobu jsme řadu návrhů představili a některé i prosadili. Z těch věcí, které jsme prosadili, jsou to například prvky přírodě blízkého hospodaření v lesích.